A my se tady pořád bavíme o tom, jak budeme šetřit. Uvědomme si, že procento HDP, které se vkládá do zdravotnictví v České republice, není ani na průměrné úrovni vyspělých států Evropské unie.
Prosím k mikrofonu pana poslance Zlatušku.
Návrh, který diskutujeme, se netýká nějakých nadstandardů, něčeho extra. Týká se snižování nerovností v České republice. Ti bohatí dneska mají na to, aby si zaplatili cokoliv.
Poprosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru s faktickou poznámkou.
Něco stojí deset korun a já chci něco za třináct, a dneska musím zaplatit třináct, protože jiný dostane těch deset, místo abych zaplatil tři koruny. Takhle jednoduché to je. Úplně stejně. Ale to vám nevadilo, protože se vám to politicky hodilo. A tohle není správně. Nechoďte se zásadními změnami zákona jako kurzarbeit ve výborech. Na druhé straně poslanci mají plné právo, proto to projednáváme, podat pozměňovací návrh. A kde je nějaká úspora?
Prosím k mikrofonu pana poslance Luzara s faktickou. Prosím, vaše dvě minuty.
Paní předsedající, dámy a pánové, zaštiťovat se občanem, právem pacienta, nemocného, že si sám vybere, je velice, velice krásné, ale velice, velice ošemetné. Anebo výrobce tohoto materiálu, který bude s lékařem mít smlouvu a bude mu dodávat tyto výrobky, bude ho přeplácet.
Já děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Svobodu. Připraví se pan poslanec Hovorka. Všechno faktické poznámky.
Děkuji. Jak je tady oblíbené, na margo toho, co říkali ti přede mnou - to skutečně není pravda. To je úplně jiná věc. Já vás mohu ujistit, že je mi to úplně jedno. Problém je jenom v této věci. Pacient dostane kompletní informaci o tom, jaké jsou možnosti, a vybere si. Pořád hovořím o tom, že nevyřešíme zdravotnictví, pokud nebudeme hovořit o jeho kvalitě, o tom, jak je úspěšné. A toto je jedna z těch věcí. A pacient se rozhodne, jestli to lepší chce. Je to úplně stejné, jako když si jde pro chleba, jestli si koupí chleba, nebo housky, které jsou dražší. Je to jednoduché rozhodnutí o tom, co preferuje, a o tom my tady dneska chceme rozhodnout tak, že mu to rozhodnutí vezmeme. Ten člověk je svobodný. Ten se smí rozhodnout a my nemáme žádné právo omezit ho v jeho rozhodnutí.
Jak bylo řečeno v nálezu Ústavního soudu. "Z ústavních i zákonných principů nelze tuto péči dělit na jakousi základní levnější, ale méně vhodnou a méně účinnou, a na nadstandardní, dražší, ale vhodnější a účinnější. Rozdíl mezi standardní a nadstandardní péčí nesmí spočívat v rozdíle ve vhodnosti a účinnosti léčby. To si myslím, že je důležité, a také informace o tom, že většina úhrad ze zdravotního pojištění probíhá podle podzákonných předpisů, to je podle vyhlášek a podle číselníků.
Já jsem chtěl uvést jeden konkrétní příklad, na kterém je možné demonstrovat, o co tady vlastně kráčí. A on mu říká: "Ne, já bych rád takovou tu umělou. Je lehčí, nedrolí se. On říká: "Já bych si rád připlatil."
Pan poslanec Kolovratník ruší svoji faktickou poznámku. Výborně. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy.
Sazebník výkonů se stanovuje vyhláškou. Když nemám tudíž nárok na hrazenou péči, tak já si ji prostě jako pacient chci doplatit, ale ne celou sazbu v soukromé nemocnici, ale pouze ten rozdíl. Po zrušení paragrafu paní Fischerové se legalizovaly sponzorské dary, protože prostě nebyla jiná cesta. Pan Heger se snažil zavést nadstandardy. Byla to dobrá myšlenka, ale prostě to, co by mělo být, bylo stanoveno vyhláškou, to znamená předpisem po. Není návrh protiústavní, jak se nám snaží Ministerstvo zdravotnictví říci? Návrh nijak neřeší ústavní rámec práva na bezplatnou zdravotní péči. Návrh řeší pouze, co s částkou mimo rámec práva na bezplatnou péči, aniž by tímto rámcem, tedy limity ústavních práv pacientů, jakkoli hýbal nebo je nějak posouval, či dokonce omezoval. Nadstandardy ale už Ústavní soud jednou zrušil. Ústavní soud zrušil normu, která prostřednictvím vyhlášky vymezovala, například kterou, jak drahou nitrooční čočku už pacientovi neuhradí pojišťovna. A to byl problém hned ze dvou důvodů. Nárok pacienta je, přesně podle zákona, potřeba posuzovat vždy individuálně. Například paušální stanovení pro všechny případy, která nitrooční čočka už je moc bez ohledu na konkrétní zdravotní stav a potřebu konkrétního pacienta, to je prostě špatně. Jenom zákon může omezovat ústavní práva, nikoli vyhláška. Ten návrh vypadá jako povrchní a nebezpečný, stručný. Nevznikne v praxi chaos? Nevzniknou nová nebezpečí pro pacienty?
Popřípadě hloučky, které se zde tvoří, aby se rozpustily či se přesunuly do předsálí.
A za druhé informovat pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to před jejich poskytnutím, a vystavit účet za uhrazené zdravotní služby. Myšlenka na další úpravu prováděcím předpisem je sice svůdná a samozřejmě Ministerstvo zdravotnictví se na ni odvolává, ale láká do stejné pasti, ve které uvízly zrušené nadstandardy pana ministra Hegera. Spoluúčast by se tedy počítala z rozdílu skutečných cen zdravotnických prostředků u toho, kdo nakupuje, což je poskytovatel.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Hegera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem ve své funkci byl svědkem pozdějšího zrušení dalšího sporného bodu a to byla lázeňská vyhláška, která velmi podobným mechanismem jako ty naše nadstandardy určovala, co platí zdravotní pojišťovna a co ne, a znovu Ústavní soud prohlásil, že co není v zákoně a co je limitováno, pokud jde o úhrady, finančními možnostmi systému, tak musí být v zákoně, nemůže tam být nedefinováno, nemůže tam být ani formou vyhlášky. My jsme samozřejmě v našem původním i současném volebním programu propagovali možnost spoluúčasti, možnost připlácení za nadstandardy, je-li to pro zdravotní systém výhodné a jestliže to nevede k tomu, aby někteří pacienti od nezbytné péče byli odsunuti. To tento zákon jistě nedělá, podobně jako to nedělal ten náš paragraf.
Návrh B je návrh pana poslance Chvojky, který se týká právě reklamy na nepovolené loterie. Ani ten nemusím představovat, protože paní poslankyně Kovářová nám ho znovu představila v rozpravě ve třetím čtení.
Děkuji za návrh procedury. Má někdo výhradu? Není tomu tak. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Pane zpravodaji, prosím, první návrh.
Děkuji, pane předsedající.
Ano, souhlasné stanovisko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 54, z přítomných 179 pro 171, proti nikdo. Návrh byl přijat. Ano. Návrh byl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Já vás předtím odhlásím na požadavek z pléna. Počet přihlášených se ustálil. Zahájil jsem hlasování číslo 57 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Zahájil jsem hlasování číslo 59, ptám se, kdo je pro. Ano. Kdo je proti? Děkuji vám.
Já jsem přesvědčen, že jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a je na řadě hlasování o zákonu jako celku.
Ano, je tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Než budeme pokračovat, budu konstatovat omluvenky došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Dalším bodem našeho jednání je
Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek a připraví se pan poslanec Bendl.
To funguje. To si ta historie ověřila, že tohle funguje. A my jsme tímhle znepokojeni a řekli jsme, že tomu neustoupíme ani o krok, ani o malý krůček. A my tomu opravdu ani o krok neustoupíme. My budeme vždycky bojovat proti tomu. Budeme vždycky hlasovat proti tomu. Můžeme to prohrát, ale při nejbližší příležitosti vrátíme lidem svobodu, kterou vy jim teď sbíráte.
Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl a připraví se pan poslanec Farský.
Já už nebudu asi tak striktní, protože jsem pozorně poslouchal pana poslance To řízení se něco rozhodne a tím to končí. Myslím, že to je trošku taková ta tendence i k tomu policejnímu státu na každého vědět všechno a v okamžiku, kdy se to bude hodit, to potom nechat napsat do svých vlastních novin, nebo něco podobného. To prosím vás fakt ne.
Nyní s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Farský a připraví se pan poslanec Laudát. Máte slovo.
A byl to jeden z těch základních zákonů, na kterých jsme se celá Sněmovna shodli, že to určitě prospěje kvalitě výsledných zákonů, že to prospěje tomu, že budeme vědět, jakým způsobem o čem hlasujeme, a že budeme vědět, k jakému výsledku se dostaneme.
Eviduji další dvě faktické poznámky.
Jestli pan zpravodaj se domnívá, že boj o základní lidské svobody je zdržování, tak samozřejmě kandidoval za hnutí, které pohrdá svobodou. Já už nic jiného nemůžu konstatovat. Ono vždycky z těch oficiálních databází to nějak pronikne. A klidně to unikne ze soudu, z policie. Je mi líto, že sociální demokracie se na tomto podílí jako standardní politická strana.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček.
Já tu debatu vrátím tam, kde by měla být, na tu věcnou stránku. Ale pan Plíšek mi přesně to samé udělal u tisků týkajících se exekučního řízení, kde navzdory původnímu hlasování vyjmul exekutorské zástavní právo a hlasovalo se o něm samostatně. Že si dělá to, co se mu zrovna hodí. O to jde, o ten princip. A pak je na plénu, aby se rozhodlo v případě, že ten bod je sporný, aby se o něm samostatně hlasovalo, což tady chceme, a budete mít právo svým hlasováním vyjádřit svůj názor o tom, co tady probíhá. Tak by to mělo probíhat. Týká se to vás všech. Můj názor je takový, že by garanční výbor neměl dělat dvakrát to samé, to je celé. O tom je celý ten spor.
Pěkné už odpoledne. Bohužel pan Vondráček opět nemá ve svém vystoupení pravdu. Dnes je situace jiná. Celá Sněmovna na to čeká, na tu odpověď.
Vzhledem k tomu, že nevidím žádnou další faktickou poznámku, tak mám zde dvě přihlášky s přednostním právem. První má pan ministr Chovanec a poté pan předseda Kalousek. Máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, panu poslanci Plíškovi.
Opakované páchání těchto drobných přestupků na úseku zejména veřejného pořádku a drobné kriminality by se mělo stát trestným činem. Ale mrzí mě, že s tím nepřišla vláda a ministr vnitra sám.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Já vám děkuji, pane poslanče, za váš příspěvek do rozpravy. Eviduji jednu faktickou poznámku, se kterou se hlásí pan poslanec Martin Plíšek. Máte slovo, pane poslanče.
Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, řeknu jen krátké stanovisko klubu TOP 09 a Starostů. Ale já nechci předjímat. Chci jen zmínit, že od března platí novela jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Od toho je garanční výbor, aby toto navrhoval. Pak se ptám, od čeho vlastně ten garanční výbor máme?
Přihlásil jste se s faktickou poznámkou a váš čas vypršel.
Ano, děkuji. Děkuji.
Dobře, v tom případě s faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček.
My jsme pouze dodrželi proceduru a myslíme si, že by to tak mělo být a je to tak správné.
Já s touto interpretací kolegy Vondráčka nemohu souhlasit. A teď měnit hlasovací proceduru až na plénu, kterou garanční výbor... Já tu zmíním zcela konkrétní věci. Příslušná paní náměstkyně z Ministerstva vnitra nám nevysvětlila, proč Ministerstvo financí chtělo mít tento přístup, velká většina výboru, i včetně koaličních poslanců, tomu také nerozuměla, a proto jsme navrhli vypuštění. Dnes tu má dojít k tomu, že se to tam bude opět vracet. Takže já jen zmiňuji, abychom potom, když garanční výbor dá nějaké stanovisko, že by ho měli alespoň členové toho výboru respektovat.
Tak v tom případě musíte počkat, protože mám tři faktické poznámky před vámi.
Garanční výbor má říct, jakou navrhuje proceduru hlasování. To je novinka, dříve to dělal zpravodaj, teď to dělá garanční výbor.
Můžete nás urážet a vymýšlet si, jak chcete.
Děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Laudáta, připraví se pan poslanec Kováčik.
Já bych navrhoval, abychom skutečně šli k tomu, že budeme hlasovat o vrácení do druhého čtení. A spíš bych tak zásadní věci - a u dalších ekonomických věcí, kde se zasahuje do tržní ekonomiky, prostě aby to předkládala vláda jako vládní návrhy se řádným vypořádáním mezirezortu. Prosím, ukončeme možná tuto debatu, nechci nikoho omezovat, a pojďme se domluvit na nějakém racionálnějším řešení. Pokud se týká ještě těch věcí.
Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Ale takový už je život.
Děkuji. To byl poslední fakticky přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já bych vás požádal o desetiminutovou pauzu na poradu klubu Úsvit.
Uzavřu rozpravu, bude právo na závěrečná slova a potom budeme hlasovat o zákonu jako o celku. Předtím ale rozhodneme o vrácení do druhého čtení, tak jak navrhl pan kolega Stanjura. Ještě někdo z předsedů klubů chce svolat svůj klub? Není tomu tak. Prosím, pane předsedo.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Pan kolega Schwarz asi pravděpodobně za klub ANO.